Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti? Prosím, pane zpravodaji, o návrh další procedury.
Je to pozměňovací návrh pana poslance Marka Bendy.
Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti? Prosím, pane zpravodaji.
Těch bodů, které ten pozměňovací návrh obsahuje, je sedm, takže budeme hlasovat pod písmenem D o sedmi různých věcech.
Pod písmenem D jako Dana. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Prosím, pane zpravodaji. Návrh nebyl přijat. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Prosím, pane zpravodaji. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Návrh nebyl přijat. Tím jsme přijali všechny pozměňovací návrhy pod písmenem D - nebo nepřijali. Je to tak, pane zpravodaji? Tak jsme si zahlasovali o návrzích pod písmenem D. Prosím o návrh další procedury. Budeme tedy hlasovat o návrzích pana poslance Korteho. Nejprve o pozměňovacím návrhu - pane zpravodaji, prosím. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti? Zahajuji hlasování o návrhu paní poslankyně Hnykové. Prosím, pane zpravodaji.
Děkuji.
Návrh nebyl přijat. Návrh nebyl přijat.
Poslední dvě poznámky. A tím nechci relativizovat, probůh, zákony jako celek. Ale bez nějaké elementární politické kultury se stejně nic zásadního v té státní správě nestane. Přijetí zákona, to není nějaký omnipotentní tah. To je první krok, ale myslím si, že v rámci dohodnutých konsensů bychom měli tento první krok učinit.
Děkuji panu ministrovi. Ptám se, kdo další se hlásí do rozpravy. Ten okamžik si prosím užijme. Takže končím rozpravu ke služebnímu zákonu a pokud se nikdo nepřihlásil, ptám se na závěrečná slova navrhovatele, případně zpravodaje pana poslance Chvojky, či paní poslankyně Kovářové, jestli mají zájem. Pokud ne, přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Takže tyto části budeme hlasovat po bodech. Ptám se znovu, jestli má k této proceduře někdo nějaké výhrady. Pardon, pan předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL má návrh.
Nezaznělo tady H, takže bychom prosili také po bodech.
Tak prosím pana zpravodaje, jestli se k tomu takto přikloní. Má k tomu někdo nějaké výhrady? Zahajuji hlasování. Kdo je pro ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Je to hlasování číslo 4, přítomno 171 poslankyň a poslanců, pro 163, proti žádný. Budeme tedy hlasovat o jednotlivých pozměňovacích návrzích a já prosím pana zpravodaje, aby je přednášel.
Myslím si, že každý z těch, kdo je načítal, ví, o co jde.
Kdo je proti? Prosím, pane zpravodaji. Pan poslanec Chvojka?
Tak je to v zásadě můj pozměňovací návrh, tak bych byl trošku hloupý, kdybych byl proti, takže samozřejmě souhlas.
Kdo je proti? Návrh byl přijat.
Děkuji.
Kdo je proti? Prosím, pane zpravodaji.
Děkuji.
Zahajuji hlasování o návrhu pana poslance Fialy. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Poslední pozměňovací návrhe, pane zpravodaji, prosím.
P jako poslanec Jiří Petrů, takže to se snadno pamatuje.
P pana poslance Petrů. Kdo je proti? Pardon. Slovo má pan poslanec Tomio Okamura.
Já velice krátce. Děkuji.
Děkuji panu poslanci Okamurovi. Pro stenozáznam prosím, aby bylo uvedeno.
Dámy a pánové, platí naše slovo, že vzhledem k tomu, že byla dodržena bazální dohoda, podpoříme tento návrh zákona aktivně. Sněmovna poměrně drtivou většinou odmítla pozměňovací návrh E1 pana poslance Korteho, a tím tak vyjádřila přesvědčení, že Vysoká škola SNB před rokem 1989 je plnohodnotnou vysokou školou a její absolvent má plnohodnotné vysokoškolské vzdělání pro účely tohoto zákona úplně stejně jako Univerzita Karlova, Masarykova univerzita, Palackého univerzita popřípadě VUT Brno.
Děkuji panu předsedovi Kalouskovi.
To znamená, ta část Sněmovny to odmítla mimo hnutí Úsvit.
K mikrofonu se line s přednostním právem pan předseda KSČM pan poslanec Filip.
Jenom bych chtěl říct, že nerozlišuji lidi podle toho, jakou vystudovali školu, jestli střední, vysokou, takovou nebo makovou, ale podle jejich morálních kvalit a jejich odbornosti.
Upřímná otázka vyžaduje upřímnou odpověď.
Zahajuji hlasování o návrhu usnesení, které jsem přednesl. Kdo je proti? Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji. S přednostním právem se hlásí pan předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik.
Vážená vládo, paní a pánové, dobrý den. Chtěl jsem jenom zmínit na konto té diskuse, která probíhala těsně před hlasováním, že život přináší řadu paradoxů, takže onu kritizovanou věc pan kolega Kalousek díky politické dohodě - pravda - svým hlasováním podpořil, zatímco poslanecký klub KSČM nepodpořil.
Děkujeme za upozornění na různé paradoxy naší doby. Budeme tedy hlasovat o návrzích pana poslance Podivínského. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Tím jsme se vypořádali s pozměňovacími návrhy pod písmenem H. Prosím pana zpravodaje o návrh dalších bodů.
Děkuji.
Návrh nebyl přijat. Kdo je proti?
Můj kamarád Jarda Zavadil by chtěl souhlas, ale já musím říct nesouhlas.
Kdo je proti? Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Návrh nebyl přijat. Kdo je proti?
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 16. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Organizační výbor Poslanecké sněmovny stanovil návrh pořadu 16. schůze dne 4. září 2014, pozvánka vám byla doručena prostřednictvím poslaneckých klubů týž den. Poprosím vás tedy všechny, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami. Náhradní karty a jejich čísla platí tak, jak bylo řečeno na 14. schůzi Poslanecké sněmovny. Chci se zeptat, zda někdo z přítomných si nafasoval náhradní kartu. Nyní přistoupíme k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili poslance Františka Laudáta a Jiřího Miholu. Táži se, zda má někdo jiný návrh. Už můžeme pokračovat? Tak pokračujeme v projednávání. Není tomu tak. Konstatuji, že jsme ověřovateli 16. schůze Poslanecké sněmovny určili pana poslance Františka Laudáta a pana poslance Jiřího Miholu. Zahájím hlasování o ověřovatelích, tak jak byli navrženi. Konstatuji, že jsme ověřovateli 16. schůze Poslanecké sněmovny určili pana poslance Františka Laudáta a pana poslance Jiřího Miholu. Potvrzuji, že omluvy na dnešní jednání jsou shodné s omluvami sdělenými na 14. schůzi. Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 16. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce, a tak se táži vás, paní poslankyně a páni poslanci, zda chcete k návrhu vyjádřit nějaké připomínky nebo doplnění.
To je obrovská, neobvyklá výhoda na pracovním trhu, které se netěší nikdo ani ve veřejných institucích, ani v soukromé sféře. Pak ten návrh obsahuje možnost, aby vzdělávání úředníků mohly zajišťovat vysoké školy, a protože tady existovala určitá nejasnost, tak vysvětlím podstatu toho návrhu. Není to omezeno na veřejné vysoké školy, vztahovalo by se to i na soukromé vysoké školy. A to poslední a to nejdůležitější, a to je to, na čem by nám všem mělo nejvíc záležet, co obsahuje můj pozměňovací návrh, je rozšíření možnosti nebo rozšíření těch lidí, kteří mohou působit ve státní správě. Tolik základní vysvětlení k pozměňovacím návrhům, které jsou předloženy pod mým jménem. Dámy a pánové, tolik stručné vysvětlení jednotlivých pozměňovacích návrhů, které předložili občanští demokraté.
Pan poslanec Klán je stále odsouván, tak se domáhá aspoň technické poznámky.
Mám to chápat tím způsobem, že i soukromým vysokým školám? Opravdu mi to tak připadá. To samé první kola a prostupnost ze soukromé sféry. Já nevím, proč dávat stále první kola ze soukromé sféry, ale já chápu tedy Občanskou demokratickou stranu, že prostě ona to má v té své teorii. Ale v tom případě my tyto pozměňovací návrhy nepodpoříme.
Abych to vysvětlil úplně jednoduše: Jestliže uzavřeme v prvním kole výběrová řízení jenom pro úředníky, tak si zhoršujeme výkon státní správy. A ta druhá poznámka je podstatná. Proč bychom měli rozlišovat, a děláme to někde, mezi absolventy, nebo kvalitou vysokých škol veřejných a soukromých? My máme přece jednu zvláštní věc, kterou nemají všechny vysokoškolské systémy, a to je ta, že vysoká škola na území České republiky nemůže udělovat tituly a vysokoškolské vzdělání není akceptováno a nemůže vlastně působit, pokud nemá akreditaci, kterou jí uděluje Ministerstvo školství na základě doporučení nezávislé akreditační komise. Tady jde přece o něco jiného. Ale já skutečně odmítám, a to je ideový postoj, rozdělování vysokých škol na veřejné a soukromé.
Žádné další faktické poznámky neregistruji. Dalším přihlášeným s přednostním právem je pan ministr financí.
Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, já jsem neměl v plánu vystoupit, dokonce mi dva členové našeho poslaneckého klubu nedoporučili, abych vystoupil. Nicméně vystoupení pana Okamury a pana Kalouska mi nedá, abych vystoupil. Já bych si dovolil zopakovat některá fakta. Já jsem od počátku při sestavování koaliční vlády byl proti politickým náměstkům.
Takže služba pro stát. Mezi tyto obory služby patří i audit nebo nezávislá kontrola. Na to chci upozornit, že pokud toto bude schváleno, pak se nesmíte divit tomu, že dojde k dalším zmatkům. On sám byl překvapen. Tak nevidím důvod, proč by se z toho měl dělat další byznys, z tohoto zákona. Pokud jde o tu rotaci, co se tady už mnohokrát zmiňovala, to už jsem zmiňoval. Pokud jde o určité další výjimky, to znamená, na koho se ten zákon vztahovat má a na koho se vztahovat nemá. Na tom jsme se na těch politických jednáních, která probíhala v minulých měsících, domluvili. On už je sám o sobě špatný. Byl to poslanecký návrh pod tlakem podmínky prezidenta Miloše Zemana, aby byl ministrem financí jmenován Andrej Babiš. Máme tady červen, pak je tady červenec, my to schvalujeme ve třetím čtení a probíhají obstrukce. Obstrukce budou zrušeny za předpokladu, že se vypustí Generální ředitelství státní služby. Jsme jedinou zemí v Evropě, která tuto úpravu nemá v účinnosti. Takže my jsme opravdu zase Kocourkov. A jestliže se toto nezlepší, tak pak se nedivme, že obraz politiky v České republice bude jenom horší. Takže to právě zapříčinilo pád minulé vlády. Ale než to úplně celé ukončím, tak bych zde rád načetl jednu legislativně technickou úpravu. Jedná se o jednoduchou legislativně technickou úpravu, abychom tento pozměňovací návrh mohli podrobit hlasování. Jak už jsem zde ve svém vystoupení řekl, klub KSČM nepodpoří tento služební zákon.
Děkuji za pozornost.
Otevírám rozpravu a v rozpravě jako první vystoupí pan senátor Karel Korytář. Dále se potom připraví pan poslanec Okamura, který je řádně přihlášen.
Z výše uvedených důvodů vás žádám o podporu návrhu zákona ve znění pozměňovacích návrhů Senátu. Děkuji za pozornost.
Nyní, jak jsem řekl, řádně přihlášený do diskuse je pan poslanec Okamura. Po něm s přednostním právem pan poslanec Fiala a poté pan poslanec Stanjura.
Hnutí Úsvit samozřejmě trvá na tom, že jsme hlasovali pro snížení ceny nafty a benzinu pro všechny občany České republiky. Musím se také znovu ohradit, a to jsem chtěl zdůraznit, proti stylu a způsobu, jakým tento zákon projednává a tlačí Poslanecká sněmovna a nyní i Senát. Někdejší kritici přílepků dnes bez rozpaků přílepkují.
Dalším přihlášeným je pan předseda klubu hnutí Úsvit pan poslanec Fiala. Připraví se pan předseda Kalousek.
Vážený pane předsedo, děkuji vám za slovo. Dovolte mi z tohoto stanoviska citovat: Z definovaných dílčích požadavků na kvalitní zákon pro českou státní správu je splněna třetina, tedy 34 % parametrů. Celá řada oblastí je normou řešena nedostatečně, špatně, nebo jejich řešení zůstává zcela opomíjeno. Z konkrétního výčtu připomínek těchto neziskových organizací, na které se řada vládních politiků v rámci nedávné sněmovní volební kampaně s potěšením odvolávala, mě zarazila tato připomínka - opět cituji: Oproti předchozí verzi jsme svědky zcela alarmujícího znetransparentnění výběrových řízení, které přináší možnost výběrové řízení zrušit kdykoli, když se představenému vítězní uchazeči nebudou zdát vhodní. Služební předpisy budou realizovány nařízením vlády, tedy politicky. Členové výběrových komisí jsou ve velké míře nominováni také politicky. Mám tím na mysli politické náměstky. Jak hnutí Úsvit, tak i specializované neziskové organizace, a dokonce i prezident republiky Miloš Zeman říkáme: Vážení poslanci, nedopouštějte se tohoto kategorického pochybení, pojďme se společně vyhnout ústavní žalobě prezidenta, ke které by se Úsvit v tomto případě tzv. politických náměstků musel připojit. Nepřipouštějme, aby pod rouchem dlouho očekávaného služebního zákona vznikly lukrativně placené úřednické pozice, které pod tento zákon spadat nebudou a na které si každý stranický aparát bude moci dosadit svého vysloužilého politického matadora. Nepřipusťte, aby na půdě této Poslanecké sněmovny hladce procházely takové paragrafy, nad kterými každý člověk se zdravým rozumem bude muset nechápavě vrtět hlavou.
To byl pan poslanec Fiala. Připraví se pan předseda ODS Fiala, který uplatnil také přednostní právo a odsunul pana poslance Klána, který to zcela jistě chápe.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážené dámy, vážení pánové, dobré ráno.